Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
A samozřejmě použití kamerových systémů, tak ono je to trošku problém. Kdo změřil těch 50 metrů vzdálenosti těch kamionů někdy a někdy to pokutoval? No nikdy! Tak prostě tohle se musí změnit. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka - pan poslanec Birke, poté pan poslanec Špičák.
Dobrý den, dámy a pánové. Viděli jste někdy předjíždět ty kamiony ve všech třech pruzích? A víte proč? Ten člověk byl dokonce odsouzen, pokud se nepletu. To si tady můžeme vypravovat, co chceme. Ta dohoda padla na tom, že tento zákon je v podstatě odkázán na zaparkování do druhého čtení a nechat ho tam. Nechat ho tam definitivně. To si myslím, že je jasné, aby to tady zaznělo. Tenhle ten návrh není totiž o dvojkách, o trojkách, pane kolego. Ten je o předjíždění na dálnicích, prosím vás. Tak si to nepleťme.
Děkuji za dodržení času. Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Špičák, poté pan poslanec Holík.
Příčina je to, že my jsme řadu výrob koncentrovali, ty malé výroby jsme zrušili a teď zboží taháme sem tam, sem tam. My bychom se měli zamyslet nad tímto, protože naše dálnice jsou opravdu blokované kamiony.
V podstatě mi nezbývá než odcitovat to, co už jsem tady říkal v prvním čtení. Piráti tento návrh zákona nepodpoří, a to z několika důvodů. Za druhé, chybí analýza dopadů na ekonomiku. Ve chvíli, kdy vezmeme v tranzitní zemi nákladním automobilům 50 % propustné kapacity komunikace, určitě se to projeví, bude to mít důsledky ať už časové, nebo finanční na českou ekonomiku. Za prvé, vláda se sice v obecné rovině ztotožňuje s deklarovaným cílem zvýšit plynulost a bezpečnost silničního provozu, nicméně způsob, jakým to činí navrhovaná změna zákona o silničním provozu, vyvolává pochybnosti o vhodnosti a účinnosti tohoto řešení. Omezení pro některá vozidla stanovená prostřednictvím dopravního značení je oproti obecné úpravě zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti srozumitelnější, řidič se vždy v konkrétním úseku pozemní komunikace dozví, kde levého jízdního pruhu nesmí užít. V podobném duchu pokračuje celé stanovisko vlády. Myslím, že nemá cenu se jím již dále zabývat.
Když tady posloucháme ty komentáře, tak to má několik rovin - rovinu odbornou, rovinu legislativní a potom rovinu lidskou.
Pak je samozřejmě řešení také v lepší práci policie. Ano, porušil zákon.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jako jeden z předkladatelů tohoto zákona jsem prostě byl donucen svým vlastním pocitem tady vystoupit a říct vám k tomu něco. Jeden z hlavních mýtů, který tady padl, je to, že tento zákon nevznikl na základě nějakého požadavku kohokoliv. Pane poslanče, já mám C, mám to i s návěsy a mám to i s profesákem. Tady nešlo o rychlost, o to, jestli budete o 60 vteřin doma dřív, nebo nebudete. To byl ten zákon. Není to o ničem jiném, než jak se ti řidiči chovají. I tohle byl možná důvod, který mi přináší uspokojení.
Ještě jedna faktická poznámka v rozpravě, pana poslance Válka.
Velmi děkuji a ve většině věcí prostřednictvím pana předsedajícího s předřečníkem souhlasím. A co mě fascinuje, že žádný kamion za to žádnou pokutu nedostal.
Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj? Máme návrh na zamítnutí a potom máme návrh na vrácení do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám. Kontrola prosím. Pan poslanec Rakušan. Pane poslanče ještě moment. Žádám jednotlivé poslance, aby se zklidnili, abychom mohli pro zápis mít jasno.
Vážený pane místopředsedo, omlouvám se. Hlasoval jsem pro a na sjetině mám zdržel se. Děkuji.
Kdo je proti? Námitka byla přijata. Všechny jsem vás odhlásil a žádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Náš pozměňovací návrh spočívá v zavedení alespoň tří dnů tolerance. Děkuji za podporu.
Pan poslanec Munzar je dalším na řadě, připraví se paní poslankyně Vostrá.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem tady zdůvodňoval v obecné rozpravě. Je jich deset, takže teď vás zahltím vlnou čísel. I u těchto dokumentů najdete odůvodnění.
Paní poslankyně Vostrá, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím máte slovo.
Odůvodnění je písemně součástí tohoto dokumentu.
Pan poslanec Jan Skopeček, poslední přihlášený v podrobné rozpravě.
Děkuji pěkně za slovo.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Oběma děkuji. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní se budeme věnovat bodu číslo Byla ukončena obecná rozprava. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Pokud by pan ministr otevřel obecnou rozpravu, tak bychom to mohli udělat, ale ten se k tomu zjevně nechystá. Nejprve se zeptám, zda navrhuje někdo nějaký jiný výbor než zdravotní, aby byl výborem garančním. Není tomu tak. Tak přistoupíme k hlasování. Ještě jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v jednacím sále, aby měli možnost zúčastnit se hlasování. Hlasujeme o přikázání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 44, přihlášeno 181 poslanců, pro 106, proti nebyl nikdo. Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, aby se věnoval tomuto návrhu. Takže konstatuji, že tímto návrhem se bude jako garanční výbor zabývat výbor pro zdravotnictví a končím prvé čtení tohoto bodu. Než se budeme věnovat dalšímu bodu, tak pan předseda Chvojka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Chceme mít jistotu, že odtahová služba bude na místě kolize včas a že bude schopna kvalitně zasáhnout a odtáhnout vozidlo, a tím připravit a udělat i ty nejnutnější práce. Proto ŘSD na dálnicích nasmlouvalo v otevřeném výběrovém řízení velké odtahové služby a udělalo metodiku a jasné postupy pod tvrdými sankcemi, kde jde o rychlost a přesnost zásahu, aby vozidlo bylo co nejdříve z dálnice odstraněno. To znamená, minimalizovat kolony, které by tam mohly vznikat. Přiznávám, že oba modely jsou možné, ale cílem mého pozměňovacího návrhu je skutečně rychlost odtahu. Musím se ohradit i proti tomu, že není pravda, že zásah přes odtahové služby bude pomalejší. Zkušenosti jsou úplně opačné. S problematikou a se stanovisky je nutné se důkladně seznámit a nechat si asi dále situaci vysvětlit. Prioritou je jednoznačně včasnost zásahu, aby dálnice byla vždy co nejdříve průjezdná. Za to musí někdo plně ručit. Jde hlavně o lidi čekající v kolonách, a nikoliv o zisk pojišťoven. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kottovi, nyní pan poslanec Polanský v rozpravě.
Můj příspěvek bude krátkou reakcí na příspěvek kolegy Kotta, neboť některá z těch rizik, která... Takhle: Potřebu rychleji odstraňovat auta z dálnice asi vnímáme všichni. Nicméně některá z těch rizik, která on zmínil a která vlastně představuje i Ministerstvo dopravy a Česká kancelář pojistitelů, je potřeba zmínit i tady. Dovolím si ocitovat krátce nesouhlas Ministerstva dopravy. Pozměňovací návrh omezuje okruh subjektů, které může policista vyzvat k odstranění vozidla z dálnice, a to pouze na vlastníka dálnice. Kolega tady mluvil o otevřeném výběrovém řízení, což je věc, kterou bych v jedné větě s Ředitelstvím silnic a dálnic určitě nepoužíval.
Děkuji panu poslanci Polanskému. Nyní pan poslanec Leo Luzar v rozpravě.
První věc, kterou jsem již otevřel na hospodářském výboru, který tento návrh projednával. Všichni jsme v nějaké úrovni zastoupení svých politických stran, svých názorů a snažíme se předložit ve Sněmovně co nejlepší zákony. Dáte mi za pravdu, že to vůbec není jednoduché. Odpracoval si na tom návrhu mnoho hodin. Zneužito ostatními kolegy, kteří mu k tomu návrhu začali přihazovat své pozměňovací návrhy. Ne aby si připravili vlastní návrh, využili ho jako nosič a přihodili mu další návrhy k projednávání. Jsou to možná jednodušší návrhy, možná naopak složitější, ale co to pro toho poslance, který připravil vlastní návrh, znamená? To považuji za absolutně neseriózní vůči kolegovi, který se rozhodl, že se pokusí v nějaké, řekněme, drobnější věci upravit zákon. Upozorňoval jsem na to na hospodářském výboru a říkal jsem, pevně věřím, že ty návrhy, které tady projednáváme a dostáváme, jsou už poslední návrhy, které někdo použije jako snahu - použiji to slovo - přiživit se na práci druhého a prosadit v rámci Sněmovny. A to považuji za silně neseriózní z naší strany. Návrh kolegy Josefa Kotta, vaším prostřednictvím, je špatný. Na hospodářském výboru byl projednán, je k tomu stanovisko ministerstva - negativní. A ano, možná v jeho úmyslu bylo pomoci věci, ale tak jak je předán a podán, je špatný. Nedá se pro něj hlasovat. Jako důkaz tady mohu uvést, píše se zde: vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Tak se tento bod dá také číst. A jaká je dneska situace?
Toto opatření jeho cash flow svým způsobem poškozuje. Někteří tady hovoří o kontokorentu. Padla tady otázka zajišťovacích příkazů. Já toho možná zneužiji, když tady byla tato zmínka o zajišťovacích příkazech. Já vůbec nezpochybňuji institut zajišťovacích příkazů.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se prosím ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Jako první v podrobné rozpravě vystoupí pak poslanec Roman Onderka, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo. Paní poslankyně Věra Kovářová v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Kolářík.
Tímto bych se ráda přihlásila ke dvěma pozměňovacím návrhům.
Děkuji. Pan poslanec Lukáš Kolářík. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodňoval jsem ho v obecné rozpravě a má samozřejmě důvodovou zprávu. Děkuji za podporu těchto návrhů.
Děkuji. Pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Martínek.
Děkuji za slovo.
Máte slovo, pane poslanče. Děkuji. Pan poslanec Juránek je další na řadě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane poslanče, ještě chvilku. Jakmile bude situace taková, že bude možné, abychom vyslechli před otevřením rozpravy ve třetím čtení navrhovatele, udělím mu slovo. Nemám v úmyslu jmenovat jednotlivé poslance, ale prosím tedy, pokud vedete jinou debatu, než je silniční zákon, zásadně v předsálí! Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si tedy předložit ve třetím čtení návrh zákona, který řeší poměrně jednoduchou záležitost. To znamená, neměla pozici státní policie v tomto případě. Naštěstí stále většina populace České republiky využívá veřejnou dopravu jako svoji prioritní dopravu ať za prací, nebo za jiným účelem a samozřejmě také integrovaný záchranný systém hojně využívá těchto pruhů právě v okamžicích, kdy jde o krizové situace a kdy ranní doprava například nebo odpolední špička zabraňují rychlému průjezdu nějakou oblastí. Proto tento návrh byl předložen. Jsem rád, že jsme si zde vyříkali, že to je jedna unikátní pravomoc, o kterou rozšiřujeme povinnosti nebo možnosti městské policie. A jsem také rád, že kolegové a kolegyně nepoužili tento zákon na to, aby dále vstupovali do pravomocí městské policie v rámci dopravy. Myslím si, že to je věc pozitivní. Myslím si, že to je v tuto dobu nedostatku pracovních sil pozitivní především pro zemědělce a pro lesohospodáře. Takže také to vidím jako pozitivní. Pak zde máme návrhy pana poslance Kotena, které se týkají rychlosti v tunelu. Já to vnímám lidsky velmi sympaticky, ale chápu, že v rámci rovnosti práva je to taky diskutabilní záležitost, takže mám k tomu neutrální stanovisko, které vyjádřím. Potom zde máme dva další návrhy, které byly připojeny k tomuto jednoduchému návrhu zákona. Tento návrh já nemohu v tuto chvíli podpořit, mám negativní stanovisko, a to je z toho důvodu, že není napsán tak, aby byl ku prospěchu věci, byť vnímám, že autor návrhu hlídal jednu věc - a o té jste se vlastně bavili zde předtím dvě hodiny, nebo hodinu a půl - průjezdnost dálnice a průjezdnost kapacitních komunikací. Nicméně samozřejmě určitě se k tomu může zde někdo vyjádřit. Já toto vnímám takto.
Děkuji navrhovateli za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Mám dvě řádné přihlášky. Nejdříve pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Polanský.
Ale uvědomte si, že procento idiotů mezi kamioňáky je stejné jako procento mezi normálními řidiči. Nevím, jestli jste si to někdy zkusili. Když je to menší nákladní vozidlo, tak je to 30 vteřin, kolem 30 vteřin. Když je to kamion, tak je to 60, někdy 90 vteřin.
Další je přihlášena paní poslankyně Mračková, připraví se pan poslanec Válek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. S příchodem nového pana ministra, pana Kremlíka, nám bylo jasně řečeno, že bohužel toto memorandum nemůže být naplněno, a to především z toho důvodu, že tendr ještě není ukončen.